Jeho zrušení také zruší podporu těchto biopaliv. Všichni výrobci biopaliv v České republice by byli bez ohledu na reálné zdroje surovin tímto opatřením postiženi. Případná jiná, velmi omezeně dostupná řešení snížení emisí skleníkových plynů u motorové nafty vedle užití dostupných a ekologicky efektivních biopaliv jsou často nákladnější a komplikovanější. - Takže naše vláda říká, snížíme závislost, a zároveň ji navyšuje. Dělá zkrátka z lidí pitomce. - Já jsem to spočítal na 14 miliard. Takže to je ten boj za tu nezávislost od Putina a boj proti českým zemědělcům. Jde o velmi nevhodný signál celému světu v této nelehké době, kdy minimálně evropské státy obtížně hledají rovnováhu mezi společenským děním na Ukrajině, závislostí na ropě a vlastní energetickou či obecně surovinovou soběstačností. Případný útlum výroby biopaliv do motorové nafty navíc způsobí tam, kde k výrobě jsou dosud používány zemědělské komodity, nemalé škody nejen českému zemědělství a potravinářství. Vyšší export kvalitní české řepky samozřejmě potěší především zahraniční zákazníky. No samozřejmě ten zemědělec. A proto ten řepkový olej bude stát podstatně víc. Že to není biopalivo. Přepracovaná evropská směrnice na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů z roce 2018 přináší ambicióznější cíle, které pomohou transformaci energetiky. Jaký je výhled do budoucna? Energie z biomasy jako náhrada za spalování fosilních paliv je jedním z klíčových opatření pro zmírnění změny klimatu, a to za předpokladu, že je vyráběna udržitelně a efektivně. Bioenergetika by se podle dostupných odhadů mohla na celosvětové spotřebě energií v roce 2050 podílet z jedné desetiny až z jedné třetiny. Velkou výhodou energie z biomasy je její rozmanitost. Do rešerše byl zahrnut potenciál cíleně pěstované zemědělské biomasy, zbytky ze zemědělství, lesní biomasa a biologicky rozložitelné odpady. Z uvedeného rozpětí je patrné, že odhadovat potenciál bioenergetiky je nelehký úkol. Zahrnuje množství druhů biomasy a způsobů, jak ji využít pro výrobu energie. Jen obtížně lze předvídat, v jakém tržním a politickém prostředí se bude sektor dále rozvíjet a jakým způsobem bude zajištěn udržitelný management zdrojů biomasy. Potenciál bioenergetiky také ovlivní pokračující změna klimatu a s tím spojené změny ve srážkách, růst teplot, extrémních projevů počasí a proměny ve výnosech zemědělských plodin. Celosvětově nemusí jít o velký dopad, v určitých oblastech však ano, a zatím máme jen omezené schopnosti tyto dopady předpovídat A teď je všechno jinak. Chceme nahrazovat uhlí plynem? Putinovým plynem? Asi nechceme. Já jsem dneska dopoledne tady mluvil, hnutí ANO jasně doporučuje vládě, jak má pomoci lidem, to znamená, nejjednodušší pomoc je, aby lidi neviděli na faktuře poplatek za obnovitelné zdroje, to je to, o čem mluvíme. To je těch 600 miliard solárního tunelu, který jsme zdědili po tradičních stranách, a to je ta DPH. Takže doufejme, že vláda, která notoricky ignoruje naše doporučení, přece jenom se nad tím zamyslí a konečně bude myslet i na faktury za energie našich občanů.
Další s přednostním právem je pan předseda Výborný.
Děkuji za slovo. Tak to bylo opravdu neuvěřitelné. To jsem tady ještě nezažil, že by bývalý premiér strávil tolik hodin, že by tady předčítal z nějakého časopisu, aby se vyjádřil k návrhu, který má 1,5 stránky a který jeho poslanci podepsali. To se tady ještě nestalo. Je to přesně to, co jste měli na těch plakátech. Svým postupem, svými obstrukcemi jste si zablokovali vlastní body. Jestli to tedy bylo to, co jste slibovali ve volbách občanům, že paralyzujete celý parlament kvůli zájmům jednoho jediného člověka, který tady vystupuje mnoho hodin, aby se nedostalo na zákon o střetu zájmů, který se týká mimo jiné i jeho.
Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Výborný. Můžeme tím pádem pokračovat v obecné rozpravě. A jako další přihlášený je pan Marek Novák.
Vládní návrh zákona obsahuje i další zpřísnění ve vztahu k možným podvodům s biopalivy. Mezi nimi jsou uvedeny i společnosti patřící do holdingu AGROFERT: Ethanol Energy, Primagra, PREOL. Současně se však upozorňuje, že stejné podmínky budou platit i pro bioetanol a bionaftu pocházející z Evropské unie. No, představte si, až v roce 2016 se polistopadový kartel probudil a zjistil, že Babiš je jinej. Předmětné osobě byla uložena povinnost každoročně k 31. lednu podat příslušnému celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Principem je daňové zvýhodnění vždy pouze biosložky, to znamená, že u směsných paliv zůstává fosilní část zdaněna plnou sazbou spotřební daně. Ve vládě České republiky byl tehdy ministrem financí Miroslav Kalousek. Zástupcem navrhovatele byl ministr financí Miroslav Kalousek.
Nelze tedy navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní dovolte, s přednostním právem se hlásí paní předsedkyně poslaneckého klubu Schillerová.
Tato schůze, respektive obě mimořádné schůze svolané na tento týden, jsou svým způsobem obsahem vlastně velmi příznačné. Jde totiž o obsah, který se na nich má řešit. Témata, jejichž prioritu určují spíše osobní a politické zájmy politiků než potřeby občanů. Nic neukazuje lépe současnou situaci než právě tento rozpor. Vládnoucí strany ani po osmi měsících po volbách nepochopily, že dnes mají odpovědnost za všechny obyvatele České republiky a že už nemohou dělat politiku jenom pro někoho. Možná by jim dali dokonce i nálepku zbytečná. A vzhledem k těmto takzvaným klapkám na očích bude možná i pro všechny tady dobré, když vám teď popíšu, co se vlastně kolem nás děje. Mají obavy o budoucnost. A neříká to jeden výzkum, ale hned několik. Obrací se na nás stále více lidí se svými problémy. A co hlavně, mají pocit, že jsou hozeni přes palubu a že jejich starosti a problémy tato vláda ignoruje. A já musím říct, že je chápu. Nikdo neříká, že tato situace je jednoduchá. To nikomu ani nevyčítáme, ani vládě. Ale co rozhodně vyčítám, je, že jste přestali s lidmi mluvit. Že nevysvětlujete svoje kroky. Že vás nezajímají problémy ostatních lidí. Nemůžete se pak divit, že může jeden získat snadno dojem, že o nich sice víte, ale odmítáte je řešit. Že prostě jednoduše před nimi utíkáte. Pan ministr Válek má tak trochu hlavu v písku a tváří se, že nic jako covid neexistuje. Taktika žádné prudké pohyby a doufat, že se už nic dít nebude, je pěkná, ale chci upozornit, že tuto politiku nelze dělat věčně a nemůže věčně fungovat. A já jsem samozřejmě ráda, že zatím vám vychází a že covid díky přírodě a podnebí zatím nedělá vážnější problémy. Stačí se podívat na vývoj inflace. Tenkrát jste mluvili o Babišově drahotě. To by mě zajímalo, jak byste situaci pojmenovali dnes. Celou dobu jste říkali, že jste lepší, povyšovali jste se. Dosáhli jsme už téměř 13 % a v rámci Evropy jsme se vypracovali na třetí nejhorší místo. A jen pro jistotu, pokud byste se chtěli vymlouvat, že vy nic, že to Babiš nebo Putin, tak ne. Toto je vaše práce. Protože třeba taková Malta měla loni druhý nejvyšší růst dluhu, a i přesto má nejnižší inflaci v Evropské unii. A to nejsou dojmy, to jsou fakta. O rostoucích cenách energií tu už byla řeč mnohokrát. Zatímco naše vláda domácnostem a firmám reálně pomohla snížením DPH, a teď chceme pomoci stejným způsobem, tak co jste udělali vy? Ceny potravin. Předpokládám, že nakupujeme všichni a všichni ten růst vidíme. A opět reakce vlády? Tweet ministra Nekuly o vysoké marži na točený salám. Víc nic, žádné řešení, žádná pomoc. Jinými slovy, problém by byl, i kdyby rostly ceny jen u jedné z těchto zmíněných kategorií. Klidně i o desítky procent během pár měsíců. Většina z toho je způsobena jinde než činností vlády. A to je to, co vám vyčítám teď z tohoto místa, stejně jako spousta lidí, co se ozývá nejen mně, ale i mým kolegům, a já předpokládám, že jistě i vám. Problém je, že vy jste jako ta dezinformace.
Ještě jednou vás o to žádám.
Často přijdete s lákavým řešením, aby se záhy ukázalo, že je to buď jen na oko, nebo pro nikoho. Jindy zase vzletně hovoříte o pomoci, která, jak se později ukáže, žádnou pomocí není. Pokud bych používala váš slovník, hovořila bych o lži nebo dezinformaci. Já to ale raději označím jemněji, jen za typickou ukázku populismu a pokrytectví.
Jak Miroslav Kalousek, tak Bohuslav Sobotka, tak Vojtěch Filip hlasovali pro návrh. - Kalousek, Sobotka, Filip hlasovali pro biopaliva. Návrh vládního zákona dále upravoval práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot. Návrh zákona opět umožňuje splnit tuto povinnost i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního předpisu. Pod vládním návrhem zákona, ve vládě je v té době ministrem financí opět Miroslav Kalousek, je podepsán tehdejší předseda vlády Petr Nečas a tehdejší ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Poslanecká sněmovna tento vládní návrh, s pozměňovacími návrhy netýkajícími se však problematiky biopaliv, schválila. Miroslav Kalousek i Vojtěch Filip hlasovali pro návrh, Bohuslav Sobotka se zdržel hlasování. Bezprostředně po hlasování tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek předstoupil před poslance a pronesl tato slova: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi jednu poznámku. Mně to hodně připomíná hlasování o loteriích, přiznám se. Prostě jsou okamžiky, kdy vláda může navrhnout cokoliv, ale jistá lobby napříč politickým spektrem si stejně prosadí svoje. - No tak to je zvláštní, že to tedy navrhoval. - Nechť si každý z nás dnes večer před usnutím při obvyklém zpytování svědomí řekne, zda zastupoval neorganizovanou většinu, nebo dobře organizovanou menšinu. Děkuji za pozornost. V textu akčního programu se v této souvislosti uvádí scénář pro případ, že ve střednědobém horizontu stát výrazně podpoří využití lihu na trhu kapalných biopaliv.
Navíc to není jenom, že kvůli nečinnosti vaší vlády se... Podle toho, co jsme četli vyjádření Sociologického ústavu Akademie věd, byl to článek na Novinkách, také na mainstreamu, tak více než 30 % domácností už se vaší nečinností dostalo do velkých existenčních problémů kvůli zdražování. Měsíc pryč, a opět tady žádný návrh není od vlády. A vládu Petra Fialy to vůbec nezajímá. Vůbec to nikoho tady nezajímá. No ale světě, div se, ona to prý nedovoluje Evropská unie, zrušit DPH na exekuce. Tak to je paráda! Prostě do pojďme udělat! A český občan je jim ukradený. Samozřejmě tady leží také návrh zákona SPD na zestátnění exekutorů. Přitom ta vaše nečinnost ohledně zdražování, jak už jsem sdělil, tak uvrhuje nově další a další občany do exekucí. Ale vám je to úplně ukradený. No ono to ale není jenom bydlení, nejsou to jenom exekuce, není to jenom zdražování, koho vlády Petra Fialy poškozuje, ale nejsou to jenom ceny energií, nejsou to jenom ceny potravin, kde vy neděláte vůbec nic, a lidé jsou opravdu zoufalí. Ale vy jste přímo minulý týden poškodili i zdravotně postižené spoluobčany. Vy jste totiž odmítli minulý týden ve čtvrtek projednat návrh SPD na zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené občany. Je tedy zcela evidentní, že Fialova vláda vážné problémy zdravotně postižených lidí ignoruje a nepomáhá jim. Přitom tento příspěvek se nezvyšoval již téměř pět let. To jsem chtěl zdůraznit. To není žádný návrh, že něco populisticky navrhujeme. Ten příspěvek se nezvyšoval pět let! Od té doby došlo k velkému zdražení dopravy, je tady taky inflace, a hlavně ta sviňárna je vůči těm zdravotně postiženým občanům, co předvádí vláda Petra Fialy, že ti zdravotně postižení lidé si nemohou sami pomoci dost dobře. To je to nejhorší na tom, co vy předvádíte! To je ta asociální politika. Oni si nemůžou sami pomoci, protože jsou zdravotně postižení. Takže vláda má povinnost těmto lidem pomáhat, ale to neplatí pro vládu Petra Fialy. Protože my jsme ho měli navržený a o tom moc dobře vládní poslanci vědí, my jsme ho měli navržený v takzvaném opozičním okénku. Protože už to mělo být, už jsme o tom mluvili i při minulém opozičním okénku, že to budeme navrhovat. Takže to je arogance vůči zdravotně postiženým občanům? Že jsme vyčerpali náš čas proto, že jsme chtěli prosadit pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům. To je šílený, co tady řekl Marek Benda z ODS za souhlasu celé vládní pětikoalice. A my prostě budeme v SPD bojovat za zdravotně postižené občany. A my prostě budeme hájit zdravotně postižené občany. Tím hlasováním jste to potvrdili, vládní koalice. A já se opakovaně ptám na otázku, na kterou premiér Petr Fiala nedává odpověď, protože ani nemůže: K čemu je lidem členství v Evropské unii? No to prostě tak je a na tu odpověď by vláda měla jasně odpovědět. Protože když lidé nebudou mít na jídlo a na energie, to znamená základní životní potřeby, tak vůbec nechápu, proč jste navyšovali miliardy do Evropské unie. O tom to je. Vy jste to navýšili a my jsme chtěli to navýšení snížit. To je ta záležitost. Takže to, že jste plivli do tváře i zdravotně postiženým občanům, já bych očekával, že toto tady bude téma na mimořádné schůzi. Pomoc zdravotně postiženým občanům, našim občanům, kteří mají problémy se zdražováním, bydlením, energiemi, ale nic takového na mimořádné schůzi není. Já si myslím, že je to úplně otřesný. Já myslím, že je to opravdu šílený a svědčí to o těch prioritách vlády. Je to například to, že vláda Petra Fialy prosazuje změnu Ústavy České republiky. To se vůbec nedostalo dostatečně na veřejnost, že vy prosazujete změnu ústavy, která vaší vládě umožní vysílat české vojáky na cizí území a umožní pobyt cizích vojsk na českém území bez souhlasu Poslanecké sněmovny. Bez souhlasu Parlamentu. Vládní koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a hnutí STAN, připravuje změnu článku 43 Ústavy České republiky.
Protože nikdo neví v té trubce, jaký je plyn. Vy tomu nerozumíte. Mně je strašně líto, že jste se nestala ministryní práce a sociálních věcí. Já věřím tomu, že vy máte dobré sociální cítění. Piráti jsou extrémní levice, já jsem levicový populista, my bychom si skvěle rozuměli. Ale nemluvte o plynu, nerozumíte plynu. Nerozumíte plynu, tak prosím vás nedebatujte o plynu. Nevím, co se chcete tady dohadovat. Pan Sobotka, to nechám bez komentáře. Ale vy mluvíte o Polsku, a já mluvím o Německu. Je to nesmysl. Je to nesmysl, já to odmítám. A já nevím, jestli má vůbec smysl v tomhle tady pokračovat. Vy jste to tam četla v televizi, tady něco čtete z vašeho mobilu, tak nerozumíte tomu, tak to je těžké. Když někdo nakupuje plyn, tak nakupuje plyn. Takže o tom to je.
Nyní je s přednostním právem přihlášen Radim Fiala, poté já.
Domnívám se, že nehovořím o voze, ale hovořím o minulé vládě, která nesnížila naši bohužel téměř výhradní závislost na ruském plynu, byť mohla. Měla tu předjednanou možnost od té předchozí vlády Bohuslava Sobotky, v níž nynější poslanec pan Babiš seděl jako ministr financí. Já jsem členka strany Pirátů, která se tady velmi zasazovala o uvědomění si bezpečnostních rizik, která by přinesl vstup Ruské federace například do dostavby Dukovan. Upozorňovali jsme, že bezpečnostní infrastruktura státu je něco, na co musíme dbát na desetiletí dopředu. A samozřejmě tam je potřeba si uvědomit, že to je výsostně politická záležitost, protože tam byla předjednána evropská dotace, a já jsem zdůrazňovala, že u takto důležité věci, jako je chystaný předjednaný nový plynovod, by Evropská komise v žádném případě nevyřadila tuto žádost bez nějaké interní konzultace s českou vládou. Takže pan Sobotka byl citován: "Obávám se, že vláda Andreje Babiše se na to vykašlala." Vykašlala na co? A to stejné řekl někdejší vládní zmocněnec pro jádro pan Jaroslav Míl. Takže bohužel on upozornil na to, že opakovaně upozorňoval na důležitost výstavby těchto plynovodů, čili těchto přes Polsko umožňujících ten norský plyn, ale - a teď cituji - že ze strany pana bývalého premiéra Babiše, pana bývalého ministra Havlíčka jsem bohužel necítil zájem. Nad bezpečnostně-energetickými argumenty převažovaly asi jiné, obchodní, politické. A v této politické debatě my nyní jsme. Rozumím tomu, že se vám nelíbí, že to takto říkám, ale stejně tak známe všichni to české přísloví o potrefené huse.
Také děkuji. Vidím, že opět s přednostním právem se hlásí Andrej Babiš. Pan poslanec Andrej Babiš.
A já bych se strašně rád zeptal, že kde jsme měli snižovat tu závislost tedy? My máme nějakou státní firmu na plyn, nebo rafinerii? Vždyť nemáme nic. Vy tomu vůbec nerozumíte. Vy říkáte, že jsme měli snižovat závislost.